Určitě nejsem příznivcem všech nařízení EU, ale když už tam jsme, tak bychom se k tomu měli postavit čelem. Tady jsme slyšeli všechny argumenty o tom, proč bychom neměli vstupovat. Jeden z nich byl - nevstupovat někam, co nefunguje. Tak to pojďme změnit. A hlavně, proč jsme dneska tady? Nám to tady taky nefunguje. Takže proč tady sedíme? Přece proto, že chceme něco změnit, něco zlepšit. Takže argument nevstupovat někam, kde něco nefunguje, moc nesedí.
A tady padlo tolik návrhů na projednání. Rozumím těm, kteří to navrhují do rozpočtového výboru, protože přece to není nic jiného než rozpočtové téma. Rozumím i těm, kteří to chtějí do dalších výborů, protože je to záležitost, do které má každý výbor co říci.
Ptám se tedy, zda ještě někdo má návrh.
Tento fiskální pakt je samozřejmě prvním krokem pro přijetí eura do České republiky, to si nemusíme zastírat.
S přednostním právem pan předseda Kalousek. Není. Tak já v tuto chvíli jenom pro pořádek shrnu, jaké návrhy zazněly.
Promiňte, pane předsedo, možná mě přesvědčíte, že jsem na to neměl procesní právo, ale já jsem navrhl, aby zahraniční výbor byl výborem garančním.
V případě tohoto projednávání nemáme garanční výbor.
Já si dokonce myslím, že fiskální pakt by neměla přijímat ani vláda v demisi. Dovolte mi tedy, abych zde navrhl přerušení tohoto bodu do doby, než Poslanecká sněmovna bude mít vládu s důvěrou Poslanecké sněmovny.
Povolávám poslance, kteří v tuto chvíli nejsou v sále, aby se mohli zúčastnit hlasování. Já nicméně musím nechat hlasovat o procedurálním návrhu a potom samozřejmě vyhovím vaší žádosti. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?
Pozitivně. Já mám starosty rád. Oni starostové jsou oblíbení mezi lidmi. Možná proto sklouzává do méně věcného tónu. Tady přece není spor o to, kdo má radši nebo méně rád malé podnikatele. Oni ti malí podnikatelé to mají skutečně těžké. Já si myslím, že ten živnostník ocení spíš tu kvalitu, a na to mysleme.
S faktickou poznámkou pan poslanec Onderka, připraví se pan poslanec Volný.
Chci upozornit, že vládní koalice se netvoří jedním hlasováním, ale úplně něčím jiným a úplně někde jinde. Což on samozřejmě ví a já chápu jeho styl rétoriky. Ke kolegovi Stanjurovi a dalším, samozřejmě prostřednictvím pana předsedajícího, abychom si ujasnili časové termíny. A to i pro pana Kalouska prostřednictvím pana předsedy Sněmovny. Do měsíce první čtení. Ihned po parlamentních prázdninách se na to můžeme vrhnout a do konce roku stíháme. Takže není pravdou, že bychom nemohli stihnout! Je to pouze o tom, chtít. Proto říkám, pojďme na to systémově a řešme tuto věc prostřednictvím vládního návrhu.
Další faktická poznámka pan poslanec Volný, připraví se pan předseda Stanjura.
Děkuji, pane předsedající. Já jsem z vesnice, mám kolem sebe dalších asi 15 malých obcí. Všude jsou hospody a všecky fungují a všecky dávají lístečky EET. To znamená, když někdo někomu zaplatí hotové peníze, tak má právo na to dostat účet a stvrzenku, že tyto peníze zaplatil, a ten druhý, že je přece přijal. Pak ten mýtus o tom, že je to chorvatský výmysl a Chorvatsko, které je před státním bankrotem. Zase je to naprosto scestná informace. Nicméně je to naprosto běžný systém, který je po celé Evropě. Akorát v Chorvatsku, protože to byla jedna z posledních zemí, která zaváděla evidenci tržeb, tak to zavádějí už na tom nejmodernějším principu, který jde. A je vidět, že to je asi správná cesta, protože i Rakousko samo uvažuje o tom, že by touto cestou šlo. U nás by to bylo asi zatím nereálné. Děkuji za pozornost.
Až Ústavní soud tento nesmysl zrušil, přestože jsme na to upozorňovali. Kvalita návrhu - pan poslanec Dolejš. No tak já nevím, jestli je kvalitnější, nebo jak může být víc kvalitní návrh, že neplátci DPH nepodléhají EET. Je to jasné, je to kvalitní, je to jednoduché. Tak vy jim to dáte a pak budete moudře přemýšlet o tom, jestli byste jim náhodou něco ulevili! Co to je za přístup? Proto říkám, že ty dva návrhy, vládní a tento poslanecký, nejdou proti sobě. Ten zavádí třetí vlnu, ať neříkám třetí a čtvrtou, vyjmenovat další obory ekonomické činnosti, které budou podléhat EET pro plátce i neplátce. Pokud schválíme tento zákon, tak třetí vlna se nebude týkat zase jenom těch nejmenších a drobných. Ale vy jim prostě nevěříte, pane poslanče Onderko, a vaše strana, prostřednictvím pana předsedy, vy je chcete neustále kontrolovat, nebudu používat silnější slovo. Oni se musejí neustále vyviňovat. A jediné řešení, které říkáte, jsou dotace, dotace, dotace.
Děkuji za přesné dodržení času. Další faktická poznámka, pan poslanec Roman Onderka.
Prostě budeme mít zde vládní návrh a bude velice dlouhý prostor pro pozměňovací návrhy. A myslím si, že právě ty návrhy, o kterých se tady bavil od tohoto pultíku, může právě v rámci tohoto zákona uplatnit. Sociální demokracie není ta, která za každou cenu chce všechno kontrolovat. Ale chce, aby všichni podnikatelé v této zemi měli rovné podmínky, příležitosti.
Už nemá zájem. A poté se s přednostním právem přihlásil pan zpravodaj.
Smysl zákona je poměrně jednoduchý: EET nemusí mít ti, kteří nejsou plátci DPH. To jsou ti, kteří neodejdou za daňovou výhodou či investiční pobídkou do jiné země. To jsou ti, kteří nedosáhnou na dotace. To jsou ti, kteří dnes a denně se musí potýkat s našimi rozhodnutími v parlamentu, kdy neustále vymýšlíme další a další překážky podnikání, regulace, předpisy a podobně. Tento návrh jim tu situaci o něco ulehčuje. Není to nic revolučního, dramatického.
S faktickou poznámkou pan poslanec Roman Onderka.
Pane předsedo, pane premiére, členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych chtěl podotknout, že v rozpočtovém výboru jsme se několikrát na toto téma bavili, a dokonce jsme tento bod přerušovali nebo posouvali. A účel byl jediný - abychom se dočkali vládního návrhu. Já jsem si tu situaci zmonitoroval a ověřil. Dneska vláda schválila tento vládní návrh, na červnové schůzi rozpočtového výboru bude k dispozici. A to je jediný důvod, proč sociální demokraté budou hlasovat pro zamítnutí. Já si myslím, že naše práce by měla být v tomto trošku systémová.
Děkuji i za dodržení limitu.
Dobrý den. Jestliže byl pan předseda přihlášen k faktické poznámce dřív, než já jsem dostal slovo, tak mikrofon patří jemu.
Děkuji za gentlemanské chování zde v sále.
Dámy a pánové, dobrý den. Já si dokonce myslím, v návaznosti na posledního vystupujícího, že pouhý vládní návrh a přetlačování vláda - opozice je v tak závažném tématu, jakým je právě EET, a ani nemyslím, že závažné dopadem jako závažné řekněme politickým rozměrem, co si budeme povídat, ten je tady daleko silnější, i u předložení tohoto návrhu byl daleko silnější než ta věcná podstata. Tolik na margo toho, o čem hovořím. A pokud jde o ono černobílé představení, už to tady bylo. Někteří to nepamatujete, někteří to pamatujeme. Tehdy se říkalo: kdo nejde s námi, jde proti nám. Jedni, kteří od počátku říkají: nám to nevadí, my jsme si tu evidenci vedli předtím, vedeme ji teď, povedeme ji dále, protože my prostě nekrademe. A pak je poslední skupina, kterým to vyloženě hodilo klacky pod nohy, protože jejich podnikání, jejich přežití, jejich život je závislý na tom, že plánovitě a cílevědomě nás všechny, tedy stát, ošidí. Ale ono to neběží nijak dlouho, ještě ani není známo, jaké jsou efekty, jsou to pouhé odhady. Tak si alespoň počkejme na ty efekty. Pojďme se bavit tak, aby ta případná úprava měla daleko větší podporu než pouze ty strany, které jsou pod tím podepsány, aby to mělo podporu i tvůrců toho zákona, aby to mělo podporu i nás, kteří jsme s tím měli oprávněně problém, protože to provedení skutečně nebylo úplně excelentní. Ale tady se přetlačovat, a dokonce tady z tohoto místa vykládat, že někteří jsou superhodní a ti ostatní, kteří s těmi superhodnými nejdou, jsou superzlí, mi připadá trošičku právě zpolitizování věcného problému. Doufám, že jste mi porozuměli a pochopili mě.
Já vám děkuji. Tak první, ta opomenutá, pana předsedy Stanjury, poté pan poslanec Gazdík.
Ty procedurální návrhy registruji. Hlásil se mi pan předseda Michálek, potom pan předseda Kalousek.
Teď jste vymysleli, že to tedy ukončíme hodinu a deset minut před koncem pracovní doby? Je to opravdu ten návrh, který KSČM tady představila?
Prosím ještě pana předsedu Kováčika.
Já bych rád odpověděl naprosto jasně panu kolegovi Michálkovi. Nebýt vašeho útoku na KSČM, mohli jsme mít hlasování už dávno za sebou.
Doufám, že je to vše. Nejdříve budeme hlasovat o vyřazení všech bodů z 13. schůze. Počet se nám ustálil. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Tímto jsme tedy vyčerpali schválený pořad 13. schůze Poslanecké sněmovny a já tuto schůzi končím.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych tedy za nedorozumění a případné zkreslení jmen se chtěl omluvit. Tam jsou skutečně důležité věci a rozdíly. Já bych se nebavil o tom, jestli ty dozorčí rady jsou naplňovány odborníky, nebo nejsou. Nevím, jaký to má vztah k Pražským vodovodům a kanalizacím. Ale zaslechli jsme takovéhle zdůvodnění. Prostě někdo je dobrý řečník, někdo je dobrý politik. Ale když má někdo rozhodovat o největší pojišťovně, když má někdo rozhodovat o energetice, tak by měl mít vzdělání v daném rezortu. To prostě není způsob, jak financovat práci spolustraníků. A tato praxe je tady dlouhodobá. Myslíme si, že se to neděje. To je bezzubý zákon. A velkou částí toho našeho návrhu je ta vlastnická politika. A třeba bychom se v té debatě i domluvili, že to neschvaluje Sněmovna jako třeba pojistné plány u VZP, ale že tato koncepce, jakým způsobem bude vedeno těch 50 firem, má být představena Sněmovně, která to vezme na vědomí. Proč je to důležité? Jestli mají sázet, nebo jestli mají kácet. Jestli Česká pošta tedy jde tou cestou Pošta Partner, nebo jestli tedy bude posílení. Jestli se tam mají na pobočkách prodávat i pojištění. Já musím vědět, jestli Kostelecké uzeniny budou dělat to či ono za pět let. Tam to jako není problematické. Ale to, že vlastně veřejnost ani poslanci nevědí, za co pak jsou třeba odvoláváni ti šéfové, že nenaplňují koncepci pro Českou poštu, že nejsme spokojeni s vedením jejich rezortu. My bychom prostě rádi věděli, co má stát, potažmo vláda za plány s těmi 50 firmami, s tím obrovským majetkem, který spravuje. Jestli to skutečně není ten trafikant. A proto je tam celá ta část vlastnické politiky státu, protože my nemůžeme řídit státní firmy podle toho, jaká je vláda a jaká je koalice. Vláda nemůže řídit státní firmy s výhledem na čtyři roky. Možná, když ho někdo nesklidí na nějakou vánoční akci. Takže prostě nelze takhle ad hoc ovládat takovéhle množství financí a řešit tu personální politiku. Prostě nelíbí se, jde někdo jiný. A to je další důležitá věc. Proto prosím vás, pusťte tento návrh do druhého čtení. My se rádi pobavíme i s hnutím ANO. Já si myslím, že půdorys toho pirátského návrhu je široký.
Pan poslanec Petr Sadovský se omlouvá od 17 do konce pracovního jednání. tady má pan předseda Michálek? Měl zájem o vystoupení?
Tak já děkuji předřečníkům za ta vyjasnění s těmi jmény, abychom si skutečně nepletli poslance s některými členy dozorčí rady za KSČM. Proto tady máme institut druhého čtení, o kterém budete rozhodovat v následujícím hlasování. Pokud budete hlasovat pro zamítnutí, tak k té diskusi vůbec nedojde. A pokud chcete, aby se o návrhu diskutovalo, tak hlasujte proti tomu, aby byl návrh zamítnut. Pokud budete hlasovat pro zamítnutí toho návrhu, tak se o něm diskutovat nebude a vy budete patřit mezi ty, kteří tady udržují systém politických trafik.
Tak, já děkuji. Omlouvám se všem, jejichž jména jsem nepřesně vyslovil nebo zkomolil.
Děkuji za slovo.
Já děkuji.
Vážené dámy a pánové, já jenom jednu větu, ale vy to všichni víte, abych reagoval na pana předsedu Pirátů Michálka. Sami víte, že my žádnou politickou trafiku nemáme. A to ani v Poslanecké sněmovně, protože jsme byli vždy opoziční stranou, ani v hlavním městě Praha, ani nikde jinde. Protože hnutí SPD vzniklo před třemi lety a nikde nemáme ani jednu politickou trafiku. Takže prosím, neříkejme důvod, že my bychom měli hlasovat kvůli udržování jakýchsi trafik. Sami víte, i Piráti vědí, že my nemáme ani jednu politickou trafiku. Takže já si vyprošuji o nás říkat, že máme někde nějaké... nebo že chceme udržovat snad cizí politické trafiky, cizích politických stran! Tak to je skutečně konstrukce, kterou od Okamury asi nikdo nemůže očekávat. To je úplný nesmysl, že bych snad podporoval tímto způsobem konkurenční politické strany. Já jsem tady řekl jasné, věcné argumenty. My jsme o těch argumentech přeci spolu hovořili i osobně v pondělí. Chce to opravdu komplexní řešení. Já jsem se také radil s odborníky. Já říkám, že je dobrá. A jak vy, tak my bojujeme proti těm trafikám, přeci.
To tam skutečně není. Zejména kapitola 7.2 Charakter přenosu pravomocí České republiky na Evropskou unii doporučuji vaší pozornosti, stránka 323 a následující. Čili z tohoto hlediska určitě postup, který bych nedoporučovala. A v teorii se mi nejvíc líbí to kritérium obecnosti a aspekt časový, čili aspekt obecnosti, přenesení, aspekt časového omezení; Je to ta kompetence navrhovat harmonogram směřování ke střednědobému cíli, potom společné zásady pro zavedení mechanismů nápravy, které mají smluvní strany zavést do vnitrostátního práva. Ale proti tomu, a myslím, že celkem velmi přesvědčivě, je jiná skutečnost, že totiž tu rozpočtovou pravomoc budou nadále vykonávat vnitrostátní orgány podle vnitrostátních právních předpisů, protože rozpočtová pravidla jsou zakotvena na vnitrostátní úrovni. Naopak zde nadále platí ten režim jako v jiných mezinárodních smlouvách a nelze dovodit nikde z nějakého ustanovení, že by tady byla nějaká výjimka.
Pardon, paní poslankyně. Děkuji.
Já jsem nepoužil slova "přátelský vůči malým a drobným" a "nepřátelský vůči malým a drobným". Nic takového jsem neřekl. To je úplně jiné adjektivum než nepřátelský. To je naprosto evidentní z tohoto návrhu zákona, že se to týká té skupiny těch nejmenších. To jsem si jist. Navíc ty zákony nejdou proti sobě. Je to politický postoj. Taky děláme politiku. Jsme v Poslanecké sněmovně. Mně to přijde úplně normální.
Připraví se pan poslanec Kalousek.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane poslanče Kováčiku prostřednictvím pana předsedajícího, já si s vámi dovolím souhlasit ve dvou věcech. První, že svět se černobíle nedá vidět, a druhý, že tento zákon skutečně politikem je.